Mým domovem je Pardubicko, kde bych mohl jmenovat řadu malých obcí, které bojují o svou existenci. Nemají totiž velké příjmy z výběrů daní. Některé řídí neuvolněný starosta, tedy člověk, který má vlastní zaměstnání a obec řídí ve svém volném čase. Opět bych mohl jmenovat opatření, které vláda čas od času navrhuje. Opatření, která zatěžují zbytečným papírováním právě ty nejmenší samosprávy. Ministři často zapomínají, že právě v malých obcích bývá život těžší. Obyvatelé zde mají horší přístup ke službám, ke vzdělání, k zaměstnání. Není proto divu, že venkov trpí a obyvatelé z těchto míst, která mají často dlouhou historii, odcházejí. Cestou, jak učinit venkov atraktivní pro mladé a aktivní lidi, jistě není omezení investic do těchto lokalit. Naopak, stát by měl investovat do infrastruktury odlehlých oblastí, aby zabránil vzniku vyloučených lokalit. Nyní se Ministerstvo financí obrací k obcím zády, když neváhá obcím zabránit v jejich rozvoji. Ty totiž nebudou mít kvůli novému rozpočtovému určení daní peníze na opravu komunikací, kultivaci veřejného prostoru, zasíťování a další rozvoj. Vážené kolegyně a kolegové, mějme uvedené argumenty na paměti a senátní návrh zákona odmítněme.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Zahradník a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
My jsme jako Sněmovna schvalovali RUD pro kraje.
Mě nemůžete zkrátit v mém právu vědět, co si o tom zrovna oni myslí.
Pane poslanče, samozřejmě pan zpravodaj může říct svůj názor a je zde jako zpravodaj výboru, takže samozřejmě mu to slovo dám, problém s tím nemám. Ale prosím, abychom nepřekrucovali minulá jednání, na to je tady stenozáznam.
Tak jenom pro pořádek. Pokud si řekneme: toto bude standardní postup u všech třetích čtení.
A já s tím souhlasím, pane poslanče.
Ale myslím si, že by Sněmovna na tom měla trvat u navrhovatele. Já jsem přesvědčen, že si něco myslí, a chci vědět, co si myslí. Takže u každého návrhu bych prosil ten jeho názor.
S výsledkem jednání budete seznámeni. Já poprosím o stanovisko pana zpravodaje.
Děkuji.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 288, do kterého přihlášeno 170 přítomných, pro 167, návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Stanovisko garančního výboru je kladné.
Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 289, do kterého přihlášeno 170 přítomných, pro 162, návrh byl přijat. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Děkuji za slovo.
Ano, já vám děkuji. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník.
Děkuji. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající a vážení členové vlády. Svoji rozpravu k tomu bodu omezím na to nejnutnější minimum, které jsem povinen vám zopakovat. Volební komise k tomuto původně vyhlásila lhůtu do 23. listopadu. K této věci, k tomuto bodu, jsme nakonec ve volební komisi přijali dvě usnesení, která máte k dispozici. Podotýkám, všechny nominace jsou v pořádku v souladu s jednacím řádem i s poměrným zastoupením ve Sněmovně, to znamená, odpovídají platnému poměru velikosti zastoupení jednotlivých poslaneckých klubů. Budou to nominace Jeronýma Tejce, sociální demokracie, do hospodářského výboru. Je to na místo uvolněné odvoláním poslance Milana Šarapatky. Toto místo opustil svou rezignací Marek Černoch. Dále nominace Matěje Fichtnera do zahraničního výboru, to je výměna za poslance Rostislava Vyzulu. To je rekapitulace.
Eviduji žádost na odhlášení, tak já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Mám zde dva procedurální návrhy, o kterých dám hlasovat. První zní, že přerušíme tento bod, projednáme tři třetí čtení armádních zákonů a poté doprojednáme tento bod. Říkám to správně, paní poslankyně? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Druhý procedurální návrh je, že tento bod přerušíme a budeme ho projednávat tento pátek jako první bod. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? I tento procedurální návrh byl zamítnut a my budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Mám zde další dvě faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Rozhodně není mým úmyslem oddalovat rozhodnutí o branných zákonech, ale když jsem slyšel vystoupení pana ministra financí, nedalo mi to, utrousit aspoň tři větičky. Takže je úplně zbytečné tady ventilovat nutkavý pocit pana ministra financí, že vybírá víc daní. A v gruntu tohoto rozhodování jsou možná něčí politické zájmy, možná někdo nebude vědět, proč a jak hlasoval. Jinak, pane ministře, už to tady zaznělo při projednávání státního rozpočtu, nevykládejme pořád, jak se začaly vybírat daně až tehdy, když jste se stal ministrem. Vždyť je to nesmysl. A jestli si má nějaká vláda přičíst ke svému dobru, že vybere víc daní, tak by musela doložit, že to byla její systémová opatření a nikoliv to, že roste ekonomika.
Další faktickou poznámku má paní poslankyně Věra Kovářová.
Chtěla jsem říct něco podobného. Takže pane ministře, politickou agitku si tedy máme nechat do předsálí, říkala paní poslankyně Černochová. Takže máme tady rozpočtové určení daní, nikoliv výběr DPH a o tom se dnes tady v podstatě nehovořilo. Co bude, když přijde hospodářská krize a ty daně se nebudou vybírat? A proto se tam zajišťuje vyšší podíl obcí na DPH. Takže je to vážné téma. My jsme rádi, když vystupuje.
Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky. Dnes mezi 14. a 20. hodinou se omlouvá z pracovních důvodů paní poslankyně Kristýna Zelienková a dále dnes od 17 hodin a do 12. hodiny zítra se omlouvá z důvodu zahraniční cesty pan poslanec Zdeněk Ondráček. Faktickou poznámku má přihlášenou pan poslanec Volný, připraví se pan poslanec Vilímec.
Kolegyně Kolářová tady tvrdí, že bojuje o zvýšení procent pro obce z rozpočtového určení daní. Že odebírá kompenzací jeden faktor, který už ztratil svoji účinnost, a v podstatě zjednodušuje celý pohled na toto rozpočtové určení daní, prostě bude jeden příjem z DPH, je přece druhá věc. Nicméně absolutně se přidává obcím miliarda a voláte po jednání během roku 2016 o dalším navýšení toho procenta. No ale co nám v tom brání? Já si myslím, že toto očistí tento systém, bude rozpočtové určení daní z DPH procentem, nyní se navyšuje a v roce 2016, pokud výběr daní bude takový, jaký předpokládáme, se o tom může dál jednat.
Pan poslanec Grospič se omlouvá dnes od 14, nikoliv od 13 hodin. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vilímec a připraví se pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Chci reagovat ještě na další věc. Pouze chci reagovat na větičku, kterou pan ministr pronesl. My jednáme o novele zákona. To není žádný výkop. To je vážná novela zákona, která může poškodit celou řadu obcí.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu a s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Černoch. Já vám děkuji, pane poslanče.
Tak když se neustále chtějí někteří vládní poslanci otírat o mou politickou stranu, tak já jsem jejím zakládajícím členem, nestydím se za tu značku, nemám žádný důvod utíkat jinam, protože je to možná momentálně výhodnější. Nemám žádný důvod se stydět za to, kam se dostala Česká republika za 25 let. Můžete nesouhlasit s některými jeho názory, můžete se s ním přít, ale žádný exponent to není.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se vůbec nemluví k věci, tak si tu poznámku také neodpustím. Tady se pořád hovořilo o tom, že když někdo hovoří o nějakém konkrétním operátorovi, tak porušuje zákon.
Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Vondráček a připraví se pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou. Prosím.
Děkuji za slovo. Kolega Fichtner mě předběhl o chviličku. Poslanec nesmí vystupovat v reklamě. A pak tady máme samozřejmě právo poslance říct cokoliv v této místnosti a je kryt indemnitou a imunitou. Takže tímto způsobem nelze omezovat poslance a žádný zákon ho neomezuje. Jestliže se o něčem bavíme, tak o etice. Nemyslím si, že to vystoupení bylo vhodné, šlo to říct jinak, já s tím souhlasím. Děkuji za tu připomínku. Můžeme přijmout etický kodex, že takováto vystoupení jsou za hranou tohoto kodexu. Konec mé poznámky.
Nyní tedy pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Stanjura.
Děkuji za slovo. Prosím, zdali by nám to neřekl on nebo pan ministr.
Chtěl bych mluvit s panem poslancem Vondráčkem vaším prostřednictvím. Mně se docela líbila vaše poznámka. Není to žádná kritika.
Pan předseda Fiala a připraví se pan předseda Kalousek.
Jednak jsem rád, že moje vystoupení vyvolalo takovou pozornost. Kdybych byl na vysoké škole, tak bych je opakoval, tady to dělat nebudu. Mě skoro dojímá, kolik poslanců se tady stará o to, jaká procenta má nebo bude mít Občanská demokratická strana. Ale to sem nepatří. Ale tady šlo přece o něco jiného. Ne, o tom se nebavme! Bavme se o tom, co vy navrhujete a jak ten zákon je špatný! A samozřejmě nemohu se nezmínit o tom, co tady předvedl pan kolega Zlatuška. A vy se velmi mýlíte. No to je přece reklama úžasná!
Děkuji vám. Nyní pan předseda Kalousek a připraví se pan poslanec Volný. Prosím, pane předsedo.
Děkuji, pane předsedající. Dle jednacího řádu reaguji v ukázněné frontě faktických poznámek na své předřečníky - poslance Foldynu a poslance Stanjuru. Ale on byl, milí sociální demokraté, také předsedou této Sněmovny. A vy jste ho volili v roce 1998 jako jeden muž. Volil ho tenkrát váš tehdejší předseda Zeman, volil ho tenkrát Zemanův nástupce Gross a volil ho tenkrát i Zemanův nástupce Sobotka, váš dnešní předseda. Když to byl tak strašlivý exponent, proč jste ho všichni volili jako jeden muž? Já ho tenkrát nevolil. Ale vy jste mu svěřili svoji důvěru!
Vaším prostřednictvím, pane předsedající, mu chci popřát dobré ráno, protože byl tady dotaz na registrační pokladny, kdo bude dodavatel.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška, připraví se pan poslanec Foldyna.
Vážený pane předsedající, pan předseda ODS v okamžiku, kdy mě tady nařkl z toho, že jsem dělal nějakou reklamu nějakému konkrétnímu operátorovi, žádnou reklamu jsem nedělal. Pan předseda si stěžoval, že na své chalupě by nemohl mít živnost, protože tam nemá příslušné pokrytí. V okamžiku, kdy si otevřete mapy, které jsou na ČTÚ k dispozici, jsou celkem tři operátoři.
On se na mě zlobí, když já říkám, že je ministr bez práce, ale v tom usnesení právě byla úloha i Legislativní rady vlády, které on předsedá. Aby se Legislativní rada vlády tímto zabývala. Jak to, že nic neudělal? Pracuje ten člověk vůbec někdy? Řeší něco jiného než svůj mediální obraz? Jak je možné - a není tady ani premiér, abych se ho zeptala, jak je možné, že členové jeho vlády neplní usnesení, které přijme Poslanecká sněmovna Parlamentu? Jak je možné, že to nikdo nekontroluje, že je nikdo neurguje a neříká: vy jste tady měli úkol, který jste nesplnili? Rok se s rokem sešel a jsme tady znova ve stejné situaci, jako jsme tady byli v měsíci říjnu. Byla bych nerada, kdyby tam některé zajisté dobře míněné návrhy na nasazení neprošly kvůli pochybnostem o jejich souladu s právním řádem, kdybychom kvůli tomu byli vnímání jako nevypočitatelní spojenci. Čas na debatu a případnou změnu ještě pořád je, ale rychle se nám krátí. Na to jsme reagovali tím jedním vysláním. Teď upravujeme ty počty. Dobře, do procesu se to dostalo 11. září letošního roku. Opravdu nenechávejme naši armádu do poslední chvíle v napětí z toho, jestli dneska se tady najde 101 rukou, které zvednou ruce pro toto usnesení. Za klub ODS vám, vážení členové vládní koalice, říkám, že vám pomůžeme a že naše hlasy dostanete. Ale není možné takto amatérsky přistupovat k vysílání našich vojáků do zahraničí, kde brání naše svobody, svobody nás všech a reprezentují Českou republiku. To je ostudné
Míra vaší neodpovědnosti vůči zemi, kterou zastupujete ve svých ústavních pozicích, je prostě neuvěřitelná. Vy máte nulovou toleranci k pozměňovacím návrhům některých poslanců opozice, ať předloží, co předloží. Máte prostě nulovou toleranci. Prosím. Je to váš politický styl. My jsme s tím smířeni. Poslanecký klub TOP 09 to také podpoří. Chci zdůraznit, že tu jste si už udělali. Ale chceme uchránit od ostudy vlastní zemi, do které vy ji klidně kvůli své neodpovědnosti uvrhnete.
Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Bohužel pan poslanec byl přihlášen dřív.
Krátká faktická poznámka k věci. Pan poslanec Kalousek se dopustil hrubé nepravdy, když hovořil o nulové toleranci k pozměňovacím návrhům. Z hlavy mě napadl význačný pozměňovací návrh pana Kalouska k registru smluv, kde jsme přijali jeho vynětí Poslanecké sněmovny, Senátu, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších institucí z režimu tohoto zákona. Neříkejte, že máme nulovou toleranci k věcným a rozumným návrhům. Rád bych se jenom tedy krátce k tomuto ohradil.
Děkuji. Po něm paní poslankyně Černochová.
Děkuji a omlouvám se, že jsem se nepřihlásil elektronicky. Teď jdeme do dalšího kola. To se hledá. Pan kolega Tejc asi bude mluvit. Sešli jsme se myslím letos třikrát, kde jsme to projednávali hned v počátku. To je druhá nepřesnost.
Za druhé.
Děkuji panu poslanci Seďovi. Dalším s faktickou poznámkou je pan ministr Babiš.
Takže ještě jednou. Já vůbec nechápu, o čem je tady řeč. A je to údaj Českého statistického úřadu.